Pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, pane předsedající. Dámy a pánové, skutečně krátká faktická poznámka. O čem budeme hlasovat? O zrušení laické kontroly rozhodování soudů. Pokud by toto navrhlo hnutí ANO, tak tady budeme slyšet, jak omezujeme demokracii, jak je potřeba dělat demonstrace.
Prosím, pane poslanče, o vaši faktickou poznámku.
Čili proto se domníváme, že hovořit o celé věci dál tady na půdě Poslanecké sněmovny je správné.
Děkuji za slovo. Pan kolega Feranec mi vidí do hlavy. Na oběd. Správně. Nemají o tom žádné povědomí. To znamená, že tam by to bylo v tomto případě nějakým způsobem vyrovnáno.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale to přece není pravda.
Zahajuji hlasování. Nyní v souladu se schváleným programem přistoupíme k projednávání návrhu zákonů v prvním čtení.
Dámy a pánové, děkuji za slovo. Tyto dávky jsou podle současných pravidel vypočítávány z takzvaného redukovaného vyměřovacího základu.
Ano, děkuji, paní poslankyně, že jste mě zastoupila. Znovu prosím všechny, abychom tady vytvářeli důstojné podmínky a vlastně rovné podmínky pro každého, kdo hovoří a seznamuje vás se svými názory.
Tyto dávky jsou podle současných pravidel vypočítávány právě z redukovaného vyměřovacího základu. Návrh zákona pomáhá zamezit výraznějšímu propadu životního standardu po narození dítěte, čímž podporuje zakládání rodin. Je to samozřejmě jenom kvalifikovaný odhad, který vychází z dat za poslední roky. Pomohl by tímto tedy maminkám a rodinám, které mají průměrný příjem. Samozřejmě je potřeba říci, že nemocenský účet, ze kterého se tady tyto dávky platí společně s dalšími, je v dlouhodobém přebytku. Takže nebude dávkou nebo změnou uveden do minusu. Samozřejmě jsem si vědoma... že...
Dámy a pánové, znovu vás vyzývám k tomu, abyste přestali diskutovat v jednacím sále Poslanecké sněmovny způsobem, který zabraňuje řádnému projednávání jednotlivých bodů. Prosím vás o ztišení.
Myslím si, že bychom měli stát o to, aby si je pořizovali, protože samozřejmě víme, jaká je demografická situace v České republice. Takže snažila jsem se být stručná. Cítím šum, že tady úplně velký zájem o rodinnou politiku není, ale to mě velmi mrzí a jsem ráda, že někteří ho mají. Tady ten návrh se týká jenom spravedlivějšího výpočtu jedné z dávek, která je rodinám určena. Protože si myslím, že to opravdu je věc, kterou stojí za to podpořit.
Dále vás seznámím s omluvami členů vlády, bez funkcí, jenom budu číst jména: Andrej Babiš se omlouvá z pracovních důvodů, Lubomír Metnar se omlouvá z důvodu zahraniční cesty, Jiří Milek se omlouvá z pracovních důvodů, Jaroslava Němcová také z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Martin Stropnický ze zdravotních důvodů, Karla Šlechtová z pracovních důvodů a Dan Ťok také z pracovních důvodů. S přednostním právem požádal o vystoupení pan předseda Faltýnek, po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Důvodem je to, že 18. dubna projednává Ústavní soud senátní návrh na zrušení tohoto zákona.
Prosím, máte slovo. Ano, takže zde máme dva návrhy, pokud se nikdo další z poslanců nehlásí k pořadu schůze. První hlasování povedeme o návrhu, který přednesl pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Faltýnek a týká se zařazení bodu číslo 21 na pátek 20. dubna po bodu 26, který už je pevně zařazen, a po případných třetích čteních. Předpokládám, že je všem jasné, o čem budeme hlasovat. Druhá věc, o které budeme hlasovat, je návrh, který přednesl pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Je tomu tak, můžeme zahájit hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 52, přihlášeno 149 poslanců, pro 134, proti nebyl nikdo. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu schváleného pořadu 12. schůze. Připomínám, že garančním výborem je v tomto případě výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nyní se táži paní ministryně jako navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem vystoupit. Já se omlouvám, paní ministryně, ale je potřeba, abychom pro vás vytvořili důstojnější podmínky. Prosím vás tedy o ztišení.
Takže zopakuji, jde o transpozici evropské směrnice. Přijetí návrhu je nezbytné pro splnění povinnosti vůči Evropské unii. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila vládní návrh zákona v prvém čtení a přikázala návrh projednat ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tento výbor je garanční. My jsme toto velmi detailně projednali jak s oběma asociacemi, tak samozřejmě se všemi partnery a Ministerstvo pro místní rozvoj k tomuto vyslovilo souhlas. Musím říci, že i ministerstvo zdůvodňovalo své stanovisko na jednání výboru. Poskytování léčebné rehabilitační péče, to je zdravotní péče, nespadá do působnosti tohoto zákona, nýbrž do působnosti zákona o zdravotních službách. Nicméně abychom úplně vyhověli, tak jsme to projednávali i se zmocněncem pro zastupování České republiky před Soudním dvorem a ani on nedoporučil takto měnit transpozici evropské směrnice, protože máme v České republice zajistit plnou harmonizaci, což by toto vylučovalo. Dovoluji si tedy požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení tohoto zákona.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Ptám se, zda se ještě někdo do obecné rozpravy hlásí z místa. Má zájem paní navrhovatelka, paní ministryně nebo pan zpravodaj o závěrečné slovo? Ne, není zde zájem o závěrečné slovo, takže můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Pane předsedající, děkuji za slovo.
Návrh procedury je poměrně jednoduchý. Je to prosím všem jasné, souhlasí s tím, nemusím dávat hlasovat o návrhu procedury? Ano, všichni souhlasí, takže můžeme hlasovat tak, jak to navrhl pan zpravodaj.
Děkuji, pane předsedající.
Ano. Ano, děkuji. Zahajuji hlasování. Stalo se. Kdo je proti?
Děkuji.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Můžeme přistoupit k dalšímu pozměňovacímu návrhu. Ano, děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřila k tomuto sněmovnímu tisku paní kolegyně Pekarové Adamové a dalších.
Dámy a pánové, ono je to trapné neustále vyzývat ke klidu. Prosím vás ještě jednou o to, abychom vytvořili seriózní podmínky pro každého, který mluví od řečnického pultu. Děkuji.
Tento návrh preferuje princip zásluhovosti nad principem solidarity. Určitě vnímám, že rodičům s nadprůměrnými příjmy není jejich ucházející příjem nahrazován formou dávky v takové relaci jako rodičům s nižšími příjmy. U této skupiny pojištěnců dochází sice k výraznějšímu propadu životního standardu, ovšem je třeba rovněž vnímat, že účelem systému nemocenského pojištění je nahrazovat pouze přiměřenou výši ucházejícího příjmu, nikoliv kompenzovat ucházející příjem zcela, a to při uplatnění principu solidarity. Tento princip se uplatňuje u všech dávek nemocenského pojištění, nejen u peněžité pomoci v mateřství. Do třetí redukční hranice by byl čistý náhradový poměr dávky mírně rostoucí. K nejvýraznějšímu nárůstu čistého náhradového poměru by došlo u osob s hrubou mzdou ve výši 1,2- až třínásobku průměrné mzdy, to je zhruba v pásmu 75 až 90 tisíc korun, u nichž by výše peněžité pomoci v mateřství dosahovala v průměru 98 % čisté mzdy a v některých měsících by byla dokonce vyšší než čistá mzda. Navrhovaná změna by měla významný dopad do státního rozpočtu. Lze tedy s velkou pravděpodobností očekávat, že od letošního roku nebude bilance systému přebytková. V případě schválení předloženého poslaneckého návrhu lze s velkou pravděpodobností rovněž očekávat další návrhy na obdobné úpravy i u ostatních dávek nemocenského pojištění, což by následně mělo další ještě zásadnější dopad do státního rozpočtu. Délka poskytování peněžité pomoci v mateřství je v tomto ohledu v České republice nadprůměrně dlouhá. Tato dávka nebyla z návrhu vyloučena a vyměřovací základ je přitom upraven totožným ustanovením. Z důvodové zprávy ovšem nevyplývá, že by záměrem navrhovatele bylo zrušit redukční hranice také u této nové dávky. Doplním, že Ministerstvo financí přijalo k tomuto návrhu zásadně negativní stanovisko. Já bych ještě tímto požádala o prodloužení projednávání této novely ve výborech na 90 dnů.
Děkuji, paní zpravodajko. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Jsou do ní přihlášení paní poslankyně Langšádlová, Richterová a pan poslanec Kaňkovský, ale s přednostním právem se přihlásil pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Chci říct za náš klub, že tento návrh podpoříme.
V obecné rozpravě je první na řadě s přihláškou paní poslankyně Langšádlová, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já musím říct, že naprosto odmítám. Co je pro nás důležité? Je pro nás důležité, jestli budeme mít výdaj, který může dosáhnout až jedné miliardy, nebo je pro nás důležité to, aby tady byly dobré podmínky pro to, aby právě ženy, které mají vyšší příjmy, vyšší vzdělání, měly co nejvíce dětí? Co je v našem zájmu?. Co je v zájmu naší budoucnosti? Protože ty rodiny, kterých se tento návrh týká, to jsou ty, které platí největší odvody a platí ty největší odvody nejenom do nemocenského pojištění, z kterého se tato dávka vyplácí, ale platí ty největší odvody do sociálního pojištění a platí největší daně. A je fér, nebo není fér, abychom je podpořili? Tento návrh je fér. Přece není jedno to, co se odehrává.
Vím, že to teď zní možná nepříjemně, ale přesně takovouhle cestou nečekaných optimalizací by se tenhle návrh mohl vydat.
Děkuji. Nyní budou s faktickými poznámkami reagovat pan poslanec Kalousek, paní poslankyně Pekarová Adamová, pan poslanec Klaus v tomto pořadí. Pan předseda Kalousek je na řadě se svou faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. My přece netvrdíme, a bylo by to zcela scestné, že natalita souvisí s hmotným blahobytem. Ono je to přesně naopak. Někdo platí jak mourovatý a bere potom skoro tolik jako ten, kdo platí velmi málo. A myslíme si, že by ona maminka měla být oceněna zejména podle toho, kolik přispívá, nikoli podle rovnosti žaludku.
Děkuji. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.
Samozřejmě že jeden návrh zákona nemá ambici vyřešit celou rodinnou politiku v České republice. Je to nemožné. Naprosto s tím souhlasím a rozhodně podporuji i takovéto změny. Takže souhlasím s celou řadou toho, co tady zaznělo, ale nemohu souhlasit, že by to měl být důvod, proč tento zákon nepodpořit.
Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Klause.
Dobrý den. A v životě, když jsme chtěli mít dítě, tak se to neodehrávalo na tom, co dělá, nebo nedělá stát. Ale tohle není sociální dávka. Toto je podpora rodin s dětmi. A rodiny, ať jsou chudé, bohaté, veliké, malinké, jsou všechny stejné, proto má být pro všechny stejná, proto tenhle zákon podpořím.
S faktickou poznámkou nyní vystoupí paní poslankyně Richterová. Dále bude následovat faktická poznámka pana poslance Munzara.
Děkuji za slovo. Jenom velice stručně reakce na pana Kalouska. V podstatě řekl, když řekl, že se chováme nefér, pokud toto nechceme podpořit, že nefér je vlastně celá nemocenská, celý systém dávek nemocenského pojištění. A to je diskuse o míře, nikoli o nějakých absolutních věcech. Takže pokud je celá nemocenská nefér, tak se neshodneme.
Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Munzara. Po něm jsou s faktickými poznámkami přihlášeni pan poslanec Sklenák, Kalousek, paní poslankyně Langšádlová.
Dobrý den, dámy a pánové.
Seznámím vás s pořadím faktických poznámek. Poslanci Sklenák, Kalousek, paní poslankyně Langšádlová, pan poslanec Juchelka, paní poslankyně Richterová, pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, pan poslanec Klaus řekl, že projednáváme zákon, který je podporou rodin s dětmi. A já si nejsem úplně jistý, jestli podpora rodin s dětmi by měla být řešena právě novelou zákona o nemocenském pojištění. Já určitě patřím k těm lidem, kteří výrazně podporují rodiny s dětmi, podporují pracující rodiny s dětmi. Zejména ti, kteří mají více dětí, tak skutečně to je významná pomoc. Čili vůbec se nebavme o tom, že pracující rodiny s dětmi si zaslouží naši podporu a je potřeba je podporovat. V tom jsme ve shodě. Čili můj názor je jenom ten, že bychom podporu rodin s dětmi zřejmě neměli řešit tímto zákonem. A potom ještě jedna přátelská rada kolegyni, paní zpravodajce. Ona navrhovala prodloužit lhůtu na projednání na 90 dnů, ovšem učinila tak ve své zpravodajské zprávě.
A v těch budeme také pokračovat. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
Já myslím, že mohu reagovat jak na paní předřečnici, tak na pana předřečníka. Samozřejmě že každý průběžný systém, ať už nemocenský, zdravotní, penzijní, má v sobě zabudovánu určitou míru solidarity a určitou míru zásluhovosti. A teď můžeme vést diskusi o tom, jestli je tam příliš mnoho rovnostářství, nebo příliš málo, a na to budeme mít každý trochu jiné názory. Ale o tom já teď nemluvím. A s tímhle pohledem bychom se na to měli dívat. V případě penzijního a skutečného nemocenského pojištění ve slově nemoc už je to samozřejmě diskutabilní. Ale v případě mateřské trvám na tom, paní poslankyně, že mateřská není nemoc.
Pokračujeme faktickou poznámkou paní poslankyně Heleny Langšádlové, připraví se pan kolega Juchelka také k faktické poznámce.
A my zkrátka jsme v situaci, že tady není ani prostá reprodukce společnosti. A já to opravdu považuji za něco naprosto zásadního, co se týče naší budoucnosti. A určitě je tady mnoho otázek v souvislosti s prorodinnou politikou, které jsme řešili. To není na úkor těch dětí, je to důležitá věc. Ty ženy mnohdy chtějí aspoň na kousek úvazku pracovat a zůstat v kontaktu se svou profesí. Ale s obrovským celospolečenským dopadem. Víte, co to znamená ve společnosti, když třetina žen nemá děti? A když se podíváte na to, kdo to je, tak jsou to ženy s nejvyšším vzděláním a příjmy. Není to špatně? A proto i tenhle návrh.
Máte slovo, pane poslanče.
Takže péče o osobu blízkou mi tady v tomto jakýmsi způsobem rezonuje z mého osobního pohledu. Souhlasím s tím, abychom to samozřejmě v 90 dnech nějakým způsobem projednali. A také chci říct poznámku k ostatním, kteří tady neustále mluví o ženách. Takže pojďme říkat mateřskou i otcovskou. Protože pokud má žena v rodině vyšší příjmy, tak znám i rodiny, kde otec se o to dítě stará.
Nyní pan poslanec Ferjenčík také s faktickou poznámkou. Paní poslankyně Pekarová je po něm také s faktickou poznámkou.